Dobrý den ještě jednou, děkuji za slovo. Takže ten pokus o nápravu je jistě dobře míněný, ale jak už tady paní zpravodajka zmínila, vyvolal obrovskou diskusi v řadách sester. Ty sestry se rozštěpily v podstatě na dvě části, já si netroufnu říct, jak jsou velké, ale zhruba to jsou sestry, které jsou v nemocnicích krajských, dříve okresních, a sestry, které jsou v nemocnicích velkých a fakultních. Ty velké fakultní nemocnice samozřejmě prosazují vyšší úroveň vzdělávání. Ale otázka je, kolik jich bude, protože je pravděpodobné, že ten roční doškolovací kurs na vyšší odborné škole, který z nich udělá sestru obecnou, bude asi velmi atraktivní a většina z nich, většina z těch, kterým se podaří odmaturovat, se nakonec bude hlásit na tu všeobecnou sestru.
Správně jste tu mluvili o mnohé kolejnosti vzdělávání, bla bla bla. Protože, dámy a pánové, vzdělání je krásná věc, ale jsou povolání, kde je rozhodující praxe. Takhle se učí někde a pak přijdou do nemocnice a jsou překvapeny, jak to tam vypadá. Ale přiznávám, že i na toto jsem tlačil, ale to už bychom od pana ministra, nebo ministrů a vlády chtěli asi moc. Ale považuji za svou povinnost to tu nahlas říct. Kdo mě zná blíž, ví, že mám často přirovnání s armádou. A přesto dobře dělají svoji práci a praxí naopak možná převýší mnoho bílých límečků z nějakých poslucháren. Zatím též nepožadujete, aby metro, jestli to někdo používáte, či tramvaj, kde jde též o lidské životy, řídil bakalář vysoké školy dopravní. Má to svoji logiku. Tím nikdo sestry nedeklasuje, že chce, aby jim maturita stačila. To není jejich deklasování. To je spíše umožnění toho, aby se zapracovaly. Ani já neumím, omlouvám se, ty názvy. Když někdo chce dělat náměstkyni pro péči nebo vrchní sestru, budiž. Ale ta, která k vám v noci přijde a ošetřuje vás, té maturita stačí. Já vám děkuji za pozornost. Nevím, jestli jsem vás přesvědčil. A skutečně děkuji těm zdravotním sestrám, které to s námi vydržely, ať už mají titul či označení jakékoliv. Jsem jim za to vděčný.
Já děkuji panu poslanci Koskubovi. S faktickou poznámkou paní poslankyně Marta Semelová.
Jenom bych varovala před tím, aby se náhodou někdo nechytl toho, že by mělo být vzdělávání zdravotních sester převedeno pod Ministerstvo zdravotnictví.
Děkuji paní poslankyni.
Dobré poledne. Dámy a pánové, nechtěl jsem hovořit, protože si myslím, že ve zdravotnictví je tolik lobbistických zájmů, že už tomu začínám všemu rozumět. Musím do puntíku souhlasit s tím, co řekl kolega Koskuba. To už jsem říkal v roce 2010, nicméně se to nikdy nepodařilo. Skutečně si myslím, že systém, který jsme tady měli do roku 2004, nám nenařídila Evropská unie, ale někdo si to u nás udělal proto, aby se to zprivatizovalo.
Děkuj panu poslanci.
Dámy a pánové, chci uklidnit kolegyni Semelovou. Já samozřejmě jako poslanec mám právo vyslovit svoji myšlenku, ona má právo s ní nesouhlasit. Jenom si neodpustím jedovatou poznámku. Fungovalo to tam 40 let.
Děkuji. Paní poslankyně Semelová chce ještě fakticky reagovat.
Já to samozřejmě vím, že to tenkrát takhle fungovalo. Ono tenkrát toho fungovalo mnohem víc, ale bohužel v tomhle systému by to mohlo být úplně jinak.
Děkuji panu poslanci. To byla zatím poslední faktická poznámka.
Nikoho nevidím. Pan zpravodaj? Budeme se zabývat pouze návrhem na přikázání výborům k projednání. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh na garanční výbor pro tento tisk. Nikoho nevidím. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Má někdo další návrh na přikázání jiným výborům Poslanecké sněmovny? Ano, František Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji.
Výbor pro sociální politiku. Kdo je proti? Děkuji vám. Vzhledem k tomu, že jsme ve druhém čtení, nemusíme hlasovat o změně zpravodaje.
Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, zpravodajská zpráva bude, jak už naznačil pan ministr, velmi stručná.
Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Máte slovo. Kdo dál v obecné rozpravě? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ani pan ministr, ani pan zpravodaj nemá zájem. Kdo dál v podrobné rozpravě? Není tomu tak. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Pane ministře, už máte slovo.
Děkuji vám za slovo.
Další z věcného hlediska podstatné změny spočívají v úpravě kastrací a genetických vyšetření. Kastraci bude možné ze zákonem stanovených podmínek provést dotčené osobě již ve věku 21 let. Zároveň se umožňuje podstoupit kastraci ve zvlášť odůvodněných případech také pacientovi, který ještě násilný sexuálně motivovaný trestný čin nespáchal. V navrhovaných úpravách genetických vyšetření se odráží vývoj, ke kterému v posledních letech v oblasti klinické genetiky došlo. Na základě nové právní úpravy v praxi nebude docházet k neindikovaným genetickým laboratorním vyšetřením a poskytovatelé, kteří nově získali oprávnění k poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru, budou moci provádět genetická laboratorní vyšetření za zákonem nově definovaných podmínek a získat tak podklady pro udělení akreditace. Dílčí upřesnění jsou dále provedena v ustanoveních zákona, která vymezují sterilizace, lékařské ozáření a ochranné léčení.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 Děkuji za pozornost.
Dobrý den, kolegové, dobrý den, pane předsedající. Před čtyřmi lety, v roce 2011, jsme zákon o specifických zdravotních službách zde projednali a uvedli ho v činnost. A doufám, že to všichni pochopíte.
Děkuji za slovo. Je tady § 5 Volba pohlaví ze zdravotních důvodů. Znamená to, že z in vitro vytvořených embryí se vybere to, které nepřenáší dědičnou chorobu nebo není určitou chorobou ohroženo. Ostatní embrya, byť zdravá, se zlikvidují nebo se použijí na výzkum se svolením rodičů. Z hlediska prevence dědičné choroby je to sice rozumné, ale upozorňuji, že je to eticky sporné. Vím, že se oplodňují i starší ženy, ale nepovažuji to za rozumné. Asi by bylo žádoucí vědět, jaké má obecně kvality otec dítěte. Dá se to řešit psychologickou a sociální, nejenom zdravotní anamnézou. V mnoha západních státech je povoleno jenom jedno embryo nebo tři. Správně by měla být všechna uložena do dělohy, což je ale nevhodné, protože riziko dvojčat nebo trojčat je samozřejmě příliš vysoké. Nevím, zda to u nás regulovala prováděcí vyhláška, ale je to docela vážná věc. V § 10 není nikde řečeno, kolik žen smí být v daném regionu oplozeno spermatem jednoho muže. Roste totiž riziko, že se později mohou při plození dětí setkat děti jednoho dárce. Do České republiky jezdí ženy ze zemí, kde umělé oplodnění není dovoleno, a za těžké peníze se u nás nechávají oplodňovat. Existuje také dárcovství vajíček za peníze. Buď se jedná o export vajíček, anebo mladé ženy jezdí na odběr do zahraničí. Díl druhý se týká sterilizací. Jde o terapeutický výzkum na živém člověku, tedy o zkoumání nových léčebných metod. Není zde ale výslovně řečeno, že jde také o výzkum nových léčiv. Ta by měla být pojednána zvlášť. Tuto oblast povinně upravuje dodatkový protokol o medicínském výzkumu biologické komise Rady Evropy. Tento protokol byl předložen Ministerstvu zdravotnictví, ale už se o něm potom dál nejednalo. To jsou moje připomínky k tomuto návrhu zákona, který považuji za potřebný, ale považoval jsem za nutné vás seznámit s některými oblastmi, které považuji za sporné a nedořešené.
Takže nyní pan poslanec Pavel Antonín v rozpravě.
Jako primář mohu říci, že je to velmi individuální u jednotlivých nově nastoupivších zdravotních sester. Přesto se ale domnívám, že nově navržených 60 dní je z mého pohledu až příliš benevolentní a z mého pohledu i rizikové. Mohl bych mluvit i o některých dalších místech novely, kde bude potřeba se ještě nad některými věcmi zamyslet, ale tato diskuse si skutečně myslím, že patří zejména do zdravotního výboru. Přimlouvám se tedy za to, abychom tuto novelu pustili k jednání do výborů, a nemyslím si, že bychom měli na to překotně spěchat. Přimlouval bych se za dodržení standardní doby k projednání ve výborech, tedy 60 dní.
Děkuji panu poslanci Kaňkovskému.
Dobré dopoledne - ještě devět minut. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dovolte mi pár poznámek. Ale když se nedej bože kdokoliv z vás dostane do nemocnice, tak co si přeje? Zdravotní sestru, neříkám doktora! Pracuji ve zdravotnictví dost dlouho na to, abych zde podpořil dvě věci, pokud se týká zdravotních sester. Buď přímo materiály v papírové podobě, anebo v počítači a nemůže se v té době pochopitelně věnovat pacientům. To je jedna věc. A druhá věc je, že jsem slíbil, že se pokusím zjednodušit jejich vzdělávání. Proč to tak myslím? Není to málo, není to moc. Někdo může zpochybnit, že jsou to malá čísla, ale víc jich na klinice nemám. Ne to, co teď je. Je to pochopitelné. S tím ale souvisí jedna věc a ta je důležitá. A ony zjistily, že pokud půjdou na půlroční kurz nebo několikaměsíční kurz do Rakouska, tak se z nich v Rakousku stanou plnohodnotné sestry. A byla na to hezká parodie nebo vlastně sarkasmus v nedávném díle o doktoru Martinovi. Vím, že to bude velmi složité. A bez toho, abychom jim ji ulehčili, si nedovedu představit, jak by naše zdravotnictví dále fungovalo.
Děkuji panu poslanci Vyzulovi. To byl zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy.
Já bych chtěla dát návrh na zkrácení lhůty pro projednávání na 30 dní.
Prosím, pokračujte.
Protože nechci váženou Poslaneckou sněmovnu zdržovat, reagoval bych prosím až na případné dotazy přednesené v rozpravě. Přesto si pro připomenutí návrhu zákona dovolím dvě poznámky. A druhá poznámka týkající se nákladů na toto odškodnění. A protože průměrný věk oprávněných osob překračuje 80 let, obávám se, že přijetí tohoto návrhu zákona bude opravdu spíše morální než finanční satisfakcí. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu kolegovi Seďovi a prosím pana poslance Martina Sedláře, aby se ujal své zpravodajské zprávy. Pan poslanec Josef Hájek jako první přihlášený. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Ale to je ten morální pocit. Pamatuji si vedoucí pracovníky, kteří také byli vyhazováni. Byly to tisíce policistů, kteří byli vyhazováni. Je to relativně malá skupina. Ale těch skupin tady máme celou řadu. I já patřím k těm, kteří byli postiženi. Taky mě to poznamenalo. A taky bych cítil, že mohu podpořit tady tuto skupinu. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Josefu Hájkovi. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji. Nyní pan poslanec Igor Jakubčík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. A ti vojáci, ačkoli nebojovali v první linii, ačkoli nebojovali zbraněmi, tak se významným způsobem zasloužili o to, že naše republika vypadá, tak jak vypadá. Při vší úctě ke všem ostatním povoláním, myslím si, že vojáci jsou určeni k tomu, aby bojovali, aby nasazovali svoje životy. Oni byli připraveni ty svoje životy nasazovat. A jak tady řekla paní kolegyně, ano, leží to tady dva roky. Náklady na státní rozpočet jsou minimální, jsou marginální.
Podporuji návrh zákona, který má vrátit kompetence absolventkám středních škol. Dovoluji si ale upozornit na jednu věc, která snad je všeobecně známá, že kvalita výstupů ze středních zdravotnických škol absolventek třeba z let 90., potom třeba z roku 2002, 2003 a současných není srovnatelná. Takže je třeba jenom se podívat na to, jakým procesem změn prošly střední zdravotní školy od té doby, jak se změnil výukový program, výukové programy obecně. A následně potom bakalářky a magistry.
Děkuji panu poslanci Hovorkovi.
Jenom prostřednictvím pana předsedajícího pro pana doktora Hovorku. My jsme tuto novelu zákona na Ministerstvu zdravotnictví připravovali v úzké spolupráci s Ministerstvem školství, takže už nyní se připravuje nový rámcový vzdělávací program, který by vstoupil v účinnost právě s účinností tohoto zákona.
Děkuji paní zpravodajce. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Vít Kaňkovský.
Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové. A také tady bylo hodně řečeno o tom, jak moc špatný je ten původní zákon. Z toho všeho vyplývá, že urgentnost nebo potřeba toho, abychom tento zákon novelizovali, je skutečně veliká. A já v tuto chvíli chci poděkovat pracovní skupině, která poměrně dlouho pracovala při Ministerstvu zdravotnictví. Seděli v ní i někteří naši kolegové a vím, že odvedla velmi nelehkou práci. Zároveň bych také chtěl ale zmínit to, že očekávání, která jsou k této novele zákona, jsou možná někdy až lehce přehnaná, protože zvlášť některá média avizují tento zákon jako ten, který přinese v krátké době zlepšení personální situace do našich nemocnic. A já chci říci, že takhle jednoduché to úplně nebude. A myslím si, že by to časem nastalo i v ambulancích. Ale jenom samo o sobě to nepomůže. Budeme muset přijít i s dalšími kroky a k tomu se jistě dostaneme v dalších diskusích i na zdravotním výboru, který také věřím, že bude ten hlavní, který se bude touto novelou zákona zabývat. A také to bude jedna z věcí, která bude asi ztěžovat práci zdravotního výboru při jednání o finální podobě tohoto zákona. Jsem přesvědčen o tom, že tento model je možné v praxi realizovat. Ale bude potřeba splnit ještě některé další podmínky, které budou potřeba, tak aby tento model mohl v praxi skutečně fungovat. A to neříkám, že bych se jich chtěl nějak dotknout. Jsou to mladí lidé, kteří se nějakým způsobem ocitli na střední zdravotnické škole. Většina z nás pamatuje dobu, kdy výběrovými školami byla gymnázia. To byla největší meta, na kterou se chtěl mladý člověk dostat. A pokud to nešlo, tak se kluci chtěli přihlásit na automechanika a dívky se chtěly přihlásit na střední zdravotnickou školu. Bohužel, toto období už dávno není pravda. Tomu samozřejmě pak odpovídá i jejich motivace k samotnému studiu. Takže pokud se tady bavíme o přijímacích kritériích na střední zdravotnické školy, tak to je jeden z dalších úkolů, nad kterými se musíme zamyslet.
A to je problematické v tom, že ne každé embryo zarýhuje a vyvíjí se správným směrem a správně. Takže vy nemůžete říct, že oplodním jenom jedno a ty ostatní buňky nechám zahynout.
Není tomu tak. Rozpravu končím. Pane ministře?